Takže bych chtěla říct, že zřejmě se omluvy od pana ministra kultury nedočkáme, takže stahuji návrh na omluvu ministra kultury, ale ponechávám a trvám na tom, aby se hlasovalo o tom bodě, který jsem tady navrhovala už včera - Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Státem Izrael. Samozřejmě vláda České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí a v neposlední řadě i pan prezident.
Já budu věcný a krátký. Vystupuji zde jako předseda zahraničního výboru Sněmovny. Navážu na slova kolegy Michálka. My se tou věcí budeme zabývat na zahraničním výboru, a to na nejbližším zasedání, které bude 11. června tohoto roku.
Děkuji. Budu to brát jako protinávrh při hlasování.
Pěkné dopoledne, dámy a pánové. A zařadil bych to jako dnes poslední bod jednání.
Já jenom upozorňuji na to, že jednací řád termín přednostní právo neužívá. Tak nyní se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak zazněly. Přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka. Hlasování číslo 40, přihlášeno je 184 poslanců, pro 178, proti nikdo. Nyní je zde návrh pana předsedy Rakušana, abychom bod 379 týkající se zásluh československých legionářů zařadili nejprve... Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní pan poslanec Kobza, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo. Já vás ještě přeruším a vyzvu sněmovnu ke klidu. Tak prosím.
Já se nebudu trefovat do nepřítomných ministrů ani jinak tady rozviřovat vodu. My se pomalu dostáváme do stadia - abych citoval Jana Wericha v jedné předscéně, když říkal: Na tomto místě může každý říkat, co chce. Ovšem na vlastní riziko. Takže i dnes můžeme říkat, co chceme, ovšem na vlastní riziko, protože výklady předsudečné nenávisti, a můžeme říci, že i to slovo nenávist začíná nabírat dva směry. My tady řešíme kruciální principiální otázku, že dochází k velkému útoku na svobodu slova. Dochází k ostrakizaci. Já jsem dalek toho naivního názoru, abych si myslel, že se jedná o náhodu.
Připraví se pan poslanec Rozner. Prosím.
Navíc jsem tedy četl ten výrok. Podle mého názoru vůbec nesplňuje parametry jakéhokoliv trestného činu. To je úplně mimo jakoukoliv pochybnost. Na hraně odpůrců bych byl ochoten připustit nevkusnost takového výroku, ale nikdy, nikdy ne trestnost. A je pochopitelné, že ta společnost, tak jak je různorodá, zastává různorodé názory a pohledy na jednotlivá témata, tak i my reprezentujeme - my jsme v podstatě pouze reprezentanti těchto názorů, těchto postojů, protože jsme těmi lidmi voleni. Proto máme imunitu na svobodu slova. A musíme trvat na tom, aby tato svoboda zůstala zachována, protože když umlčíme politiky, tak umlčíme národ. A je mi úplně jedno, jestli se ztotožňuji s názory jednotlivých frakcí, stran nebo jednotlivců. Řekl bych, že v tomto případě, když to trošku odlehčím, tak se pan státní zástupce jen špatně vyspal a nepochopil, o co tady jde. Domnívám se, že by bylo možná i vhodné iniciovat z tohoto místa přezkoumání jeho postupu nadřízeným orgánem, protože vyvodit z toho citátu, který Karla Maříková uvedla na Facebooku, trestní stíhání, je prostě neuvěřitelná věc. Pro mě neuvěřitelná a nemožná. Takže samozřejmě pokud Karla sama nepožádá o vydání, tak budu hlasovat proti jejímu vydání.
A já bych chtěla poukázat i na jednu disproporci, která tady existuje, protože my jako politici na druhou stranu musíme snášet cokoli a orgán činný v trestním řízení řekne "vy jste politici, vy to musíte snést, protože jste veřejně činné osoby". Takže na jednu stranu máme méně práv a na druhou stranu máme mít více práv? Jak to tedy je? Je prokazatelné, kdo to dělá, je tam IP adresa, dohledatelná, ale policejní orgán nám pak řekne: Vy jste veřejný činitel, vy to musíte snést. To se mi nelíbí.
Daň z nabytí nemovitosti v případě běžného občana fakticky daní už zdaněné peníze, za které si kupuje nemovitost. Tím to samozřejmě nekončí, ale stát trestá dál člověka, který investuje do bydlení a neprohýří peníze, tím, že každoročně znovu zdaněný majetek zpoplatňuje další daní, a to daní z nemovitosti. To je ta realita tohoto návrhu. Ministerstvo financí pro platbu daní totiž uznává jen cenu zjištěnou neboli administrativní, kterou určují tabulky v tzv. oceňovací vyhlášce. Já si myslím opak. Stát by měl nastavit konečnou a jedinou daň z příjmu, to by byl ideální případ, a jednu jednoduchou daň z obratu místo DPH a zbylé daně zrušit. Ostatně takto to funguje i v mnohých nejvyspělejších zemích, mimo Evropskou unii pochopitelně. A nechci tady slyšet, že nám to Evropská unie neumožňuje. To jen ukazuje na nesmyslné předpisy Evropské unie. Ale to je přece ten ideál, ke kterému bychom se měli postupně blížit. Ano, většinu peněz, které vyděláváme, odevzdáváme státu. A stát toto břemeno stále zvyšuje, bez ohledu na vlády. Rozdíl je jen v tom, jak chytře, nenápadně a sofistikovaně okrádá pracující občany. Takže já znovu vyzývám k tomu, aby vláda přestala dělat to, že jenom buď zadlužuje zemi, nebo zvyšuje daně. Ale znovu tady říkám návrh SPD, abychom také škrtli nepotřebné výdaje v rozpočtu. A k tomu se vláda zásadně nemá. Já znovu zopakuji, o co tady jde. Já nevím, proč to vláda nechce udělat. Já nevím, proč nezrušíte tu inkluzi. Ano, ona to chce Evropská unie, musíme jednat s Evropskou unií. Ale co to je za výmluvy? Přece to jsou další důvody, proč tam nebýt. Vy nechcete škrtnout ani peníze pro politické neziskovky. Leží tady také náš návrh zákona, který ukončuje zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Další peníze tady leží. Samozřejmě s úsměvem vždycky vnímám tady ta vystoupení ODS a TOP 09, kteří říkají - my chceme teď zrušit daň z nemovitosti. Takže to je potřeba si říct, jak to bylo ve skutečnosti. Já tady čekám celý den. Umožněte nám se vyjádřit. Děkuji za pozornost.
Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Chvojka.
Hezký podvečer, kolegyně, kolegové.
Já jsem to možná jenom nezachytil, je to do projednání tohoto bodu? Děkuji.
Mluvil jsem s jedním vojákem, který vlastně léta strávil na palestinském území jako izraelský voják, který tam působil. Za ta léta, co tu jsem, tak jsem pochopil, že existuje jediný způsob, který jsme už dávno měli dělat. Tady těm palestinským klukům se postarat, aby měli práci. To je debata, které jsem se účastnil tam a ze které mám tyhle zkušenosti, že prostě lze jít špatně a lze jít lépe. Měl jsem tak strašně silné zážitky a nakonec vám jeden řeknu, abyste si uvědomili, jak zvláštní je to prostředí. A abyste rozuměli tomu, jak zvláštní je to prostředí. To je úplně iracionální, úplně nepochopitelné! Takže takhle těžké a neuvěřitelné bylo často působení mezi těmito dvěma stranami. Já jsem to dělal rád, ujišťuji vás, přes všechny tyhle věci. Snažil jsem se to pochopit a snažil jsem se jim pomoci. Všechno, co jsem dělal, jsem dělal proto, že jsem měl pocit, že Česká republika by mohla pomoci tomu, ať v tomto prostoru skončí násilí. Tomu jsem sloužil vždycky, to mě na tom zajímalo.
Ale chtěl bych, aby se nad tím ti ostatní trošku zamysleli.
Ano, já nad tím, pane předsedo, přemýšlím. A také při každém svém vystoupení vyzývám k tomu, abychom tento bod zařadili a mohli vést debatu nejenom my, kteří máme přednostní právo. Ale přece jenom není možné, aby ministr české vlády tady říkal věci, které říká, a nebyla na to žádná reakce. To by asi nebylo správné. Takže mi dovolte krátkou reakci. Vy jste třeba nikdy neslyšel o tom, jaké má historicky Palestina nebo Palestinci vztahy k jiným arabským národům? Jaký je třeba vztah Palestinců a Jordánců, historicky? A to nemluvím ani o terorismu, o všech těch souvislostech, které přece všichni známe. A důvod, pro který jsem vystoupil, je to historické přirovnání, které jste tady opakovaně použil, a řekl jste: no my přece všichni rozumíme tomu, já jsem zažil ten 68. v Československu, a když vám berou zemi a když vás někdo okupuje - a to jste srovnával se vztahem Palestinců a Izraelců. Ale to je přece úplně zvrácená, já se omlouvám, zvrácená a historická optika. Já jsem se vždycky těšil z toho, že česká politika je v této věci rozumná, že se ušetříme těchto nesmyslných debat. Bohužel vidím, že i v tomto jsem byl naivní. Není to pravda. Musíme si tu říkat tyto elementární věci. Ale prosím pěkně, nepoužívejte ta historická srovnání, která jsou nebezpečná, zavádějící a vlastně i urážlivá! Urážlivá i pro naše lidi, urážlivá i pro nás.
Děkuji.
Děkuji za slovo, já se pokusím být maximálně stručný. Mně na rozdíl od řady kolegů ten dopis dvou exministrů a jednoho ministra zahraničí nepohoršil, protože byť jsou tam pasáže, se kterými nesouhlasím, tak nepochybně klade zcela vážné otázky, velmi zásadní otázky, a je dobře, když někdo ty otázky klade a hledáme na ně odpověď. Ale s čím se nemohu smířit a kde si vás, pane ministře, dovoluji skutečně požádat, abyste to slovo vzal zpátky, to je to přirovnání s naším osudem ve 20. století. Já vás nepodezírám z toho, že byste nebyl spojenec a přítel Izraele, a právě proto vás prosím, abyste si uvědomil, že my jsme ve 20. století byli okupováni dvěma nejzrůdnějšími režimy lidských dějin. Nejprve nacistickým a potom stalinistickým. A prostě přirovnat to se situací na Blízkém východě, kde Izrael je jediným demokratickým režimem široko daleko, je nesmírně urážlivé jak vůči Izraeli, tak vůči našim vlastním dějinám. Moc vás prosím, vezměte ta slova zpátky. Potom ta diskuse může být mnohem věcnější.
Vážení kolegové, nehorázné není to, co jsem řekl já. Za to, že jsem si tady dovolil říci a hájit to, že není možné cizí silou a vojáky obsadit území, které vám nepatří, za to jste mě nazvali nacistou? Já si myslím, že tohle je skandál! Nedělejte skandál z mých výroků!
Děkuji.
Pan poslanec Klaus měl návrh, ke kterému by se měl přihlásit v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo. V tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Prosím, pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem usnesení a postupu, jak budeme hlasovat.
Takže ještě jednou. Takže návrh usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém budeme hlasovat o vydání. A potom po rozhodnutí budeme asi hlasovat o doprovodném usnesení, které navrhl poslanec Václav Klaus, a to usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby řešila útoky policejních a vyšetřovacích složek na svobodu slova, a sice ve prospěch svobody slova." To je návrh usnesení podaný poslancem Klausem.
Slyším žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji, přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami. Pan poslanec Miroslav Kalousek se hlásí s přednostním právem k proceduře.
Já se hlásím k proceduře. Nechci to komplikovat, ale přece jenom předpokládám, že my nepřijmeme usnesení, aspoň z té rozpravy.
My přijmeme usnesení o tom, že nevydáváme paní poslankyni.
My nepřijmeme usnesení. Tím, že nepřijmeme usnesení, tak nevydáme. Jestliže žádné usnesení nepřijmeme, tak nemůžeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení.
Prosím, máte slovo.
Mimochodem ale my tady projednáváme dvě hodiny. Ano, nepřijmeme usnesení o vydání.
Tak. V tuto chvíli vedeme debatu o proceduře. Byl přihlášen pan poslanec Radim Fiala, pak pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo.
Jo, děkuji.
Ano, k bodu 375 je dodatečný návrh, který tady přednesl Václav Klaus, a my ho můžeme hlasovat, přestože nepřijmeme usnesení o tom, že vydáváme. Není doprovodné.
Tomu by tak bylo, kdyby to tak pan poslanec formuloval v podrobné rozpravě. Ale on v podrobné rozpravě navrhl doprovodné usnesení, o kterém se hlasovat nedá.
S přednostním právem pan poslanec Radim Fiala.
Vlastně až teprve teď dva roky, dva a půl roku po volbách byla očištěna. Tam směřovala moje otázka. Já říkám, že nevydání nemusí být vždy pro toho poslance výhodné.
Vážené dámy a pánové, no, vám tedy pěkně otrnulo v ČSSD! Jako vy byste se měl ptát hlavně vašeho ministra, proč ministr Hamáček uvádí naši poslankyni Karlu Maříkovou do zprávy u extremismu za to, že odsuzuje nelegální migraci a islamizaci. Proč ministr Hamáček tady představil během své činnosti nový pojem předsudečná nenávist. To zajímá veřejnost, proč tady zavádí takovéhle pojmy, a to byste měl vysvětlovat! A tam byste se měli ptát.
Takže jsme se posunuli o velký kus dál a první je paní poslankyně Jana Černochová.
Prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego, dobrá rada nad zlato, ale vzpomeňte si, zmíním tady jedno jméno a tím jménem je jméno paní Vlasty Parkanové. Byla vydána. Devět let je popotahována po soudech a dodnes nebylo rozhodnuto.
Další v pořadí je paní poslankyně Jana Levová a připraví se pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Ta zpráva hovoří o nějakých společenských jevech a nemusí to vůbec znamenat, že je ten člověk stíhán, odsouzen nebo cokoliv takového. Extremismus samozřejmě má mnoho různých podob, ne všechny jsou postiženy zákonem.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
On nám předvedl, jak si SPD představuje tu svobodu slova. Když my řekneme cokoliv, je to naše svaté právo. Svoboda slova podle SPD je mluvit to, co se jim líbí, ale ostatní ať mlčí. To je svoboda slova podle pana předsedy Okamury!
Ano, existují tady dvě demokratické strany - sociální demokracie a KDU-ČSL. Jak vidíte, jsme na opačných stranách této Sněmovny. Sice sociální demokracie má nějaké své historické zkušenosti se slučovacími sjezdy, ale nic takového se nechystá a byla to skutečně mýlka. Ano?
Pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Poprosím o klid v sále.
Nevím, jestli znáte případ genocidy ve Rwandě, ale tam také nazývali určitou skupinu lidí šváby, a pak to stálo téměř milion lidí život v následné genocidě.
Prosím, máte slovo.
Když už se tady navzájem zdržujeme, tak neodolám, abychom připomněl panu poslanci Výbornému, že i KDU-ČSL má zkušenosti se slučovacími sjezdy.
Její projev je o to nebezpečnější, že postoje obyvatel Evropské unie k migraci jsou nestabilní.
Já jsem si tedy převzal předsedání.
Znakem každé totality je totiž konec svobody vyjadřovat své názory. Poslanci hnutí SPD stojí jednotně za naší kolegyní Karlou Maříkovou a nepodpoříme její vydání. Odcituji, co přesně Karla Maříková napsala a za co má tedy být stíhána a souzena v dnešní České republice. Cituji: "Je zakázáno dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Myslím, že je zcela skandální, že policie a státní zástupce chtějí soudit poslankyni Karlu Maříkovou za tento výrok. Nejde jen o migranty a islám, ale o svobodu, která odlišuje totalitu od demokracie. Navíc v případě Karly Maříkové šlo bezesporu o nadsázku, kdy připomněla, že Evropská unie zakazuje dovoz invazivních druhů rostlin, a podle jejího názoru by se měla podobně Unie postavit k invazi ekonomických nelegálních migrantů. Navíc v případě muslimských invazí zcela doložitelný historickými fakty. A současně děkuji všem občanům, ale i těm kolegům poslancům a politikům, kteří navzdory opačným politickým názorům podpořili naši Karlu Maříkovou a právo svobodně vyjádřit názory. Pokud jde o hlasování o vydání naší poslankyně Karly Maříkové, jsme klidní.